Jsem přesvědčen, že mimo jiné z řady argumentů, které zde padly, je dobře projednat na půdě výboru pro zdravotnictví dvě oblasti. Jsem stále přesvědčen, že řada studií je tak koncipována a naopak mezi takovými studiemi, které jsou potřeba a jsou prováděny standardním korektním způsobem. Druhá oblast se týká vzorkování léčivých přípravků nebo poskytování vzorků pro předepisující lékaře. Zde se opět jedná o diskusi o podmínkách a jejich zpřesnění. Ještě jednou děkuji a prosím o jeho propuštění dále do zdravotního výboru.
Děkuji panu poslanci Skalickému. Nyní pan poslanec Štětina, připraví se pan poslanec Vyzula.
Vážená vládo, vážené dámy a pánové, slyšeli jsme tady dva názory - názor pana navrhovatele a skupiny poslanců, mezi které se počítám i já, a pana zpravodaje. To všechno respektuji. Musím souhlasit s kolegou Skalickým , promiňte, který, prostřednictvím pana předsedajícího, že s tímto návrhem zákona jsme již tedy počítali před skoro třemi lety, že k tomu nedošlo. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Je to naprosto bezostyšná, klamavá, zavádějící, lidi ohlupující reklama na nejrozmanitější preparáty všeho druhu s nejrozmanitějšími pozitivními účinky.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, paní poslankyně Bohdalová - zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody. Vidím zde pana předsedu klubu KSČM. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den.
Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Další přihlášky nemám, takže budeme hlasovat. Tento návrh byl přijat. Zeptám se, vzhledem k tomu, že to je spojený návrh, zda můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo zda je návrh na oddělené hlasování. Kdo souhlasí, aby body 22 a 23 byly prvními dvěma body dnešního odpoledního jednání, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, tak mi nezbývá nic jiného než otevřít body, které jsou zařazeny na dopolední jednání. Prvním je bod Pane ministře spravedlnosti, máte zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy? Zeptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí závěrečná slova.
Navíc pokud jde o objem rozdělování zdrojů, tak to, co zatím není podloženo zákonem a co se dělo, jakési vytváření pozitivních listů, reprezentuje relativně malý objem rozdělování peněz na zdravotnické prostředky a na léčiva a je všeobecná shoda v tom, že tento mechanismus musí být zákonem nějakým způsobem kodifikován, protože je tak trošku na vodě, přestože se osvědčil a pojišťovnám přinesl již nějaké úspory.
Děkuji panu poslanci Hegerovi. Pokud se nehlásí nikdo do rozpravy, rozpravu končím a k závěrečným slovům se hlásí jak zástupce navrhovatele, tak pan zpravodaj. Prosím nejdříve zástupce navrhovatele se závěrečným slovem.
I nyní jsem obdržel již několik připomínek ať už adresných, nebo dokonce anonymních, to k tomu patří. Jak říkal pan zpravodaj, ten návrh necílí pouze na lékaře, cílí samozřejmě i na farmaceutické firmy. A já ještě dodávám, že samozřejmě naším cílem není řešit úhradotvorbu, vztahy zdravotních pojišťoven vůči poskytovatelům. Jenom doplním, že Ministerstvo zdravotnictví nechystá zákon o reklamě. Projednáváme sice zákon o reklamě, ale ten se týká volební reklamy, to znamená, netýká se reklamy na léčiva. Na to chci jenom upozornit. Určitě se zaměříme na zpřesnění neintervenčních poregistračních studií. Rád bych podpořil návrh pana předsedy zdravotního výboru ohledně reklamy na nelegální přípravky a myslím si, že bychom se měli pokusit vyřešit i problém reklamy na zdravotnické prostředky. Takže ještě jednou vás žádám o postoupení tohoto návrhu do druhého čtení.
Upozorňuji na to, že lékaři to vnímají, jako že jsou vlastně kriminalizováni. Pozitivní listy samy o sobě nemusí být špatná věc. Druhá věc je ovšem, že nejsou nikde stanovena pravidla pro jejich tvorbu, jestli tam nedochází ke zvýhodňování určitých firem na úkor druhých a podobně. A samozřejmě jsou managementy solidní a jsou managementy méně solidní. To jsme se ostatně mohli přesvědčit v záležitosti Nemocnice Na Homolce. To, co musíme vzít v úvahu při posuzování všech těchto věcí, je skutečnost, že regulována je jenom část léčivých přípravků, a to léčivé přípravky předepisované na recept. Daleko větší objem, který se dodává do nemocnic, tam v podstatě neexistují téměř žádná pravidla, jsou to jenom číselníky zdravotních pojišťoven a podobně. A regulované zdravotnické prostředky nejsou regulovány vůbec.
Vynikající, dočkali jsme se. Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.
Moje zpravodajská zpráva tedy bude velmi stručná. Návrh vám představila paní navrhovatelka. Vláda k němu zaujala postoj pozitivní - negativní, pardon, negativní postoj.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslanci za KSČM navrhují doplnit text části Ústavy o zániku mandátu poslance nebo senátora o další důvod. g) je toto: Mandát poslance nebo senátora zaniká ztrátou mandátu. Bez bližšího vysvětlení. Nevím, jak by poslanec mohl ztratit svůj mandát. Ztratí ho někde na ulici? Nebo mu snad vypadne z kapsy? Teprve až z důvodové zprávy můžeme vidět, že navrhovatelé chtěli postihnout případy, kdy poslanec či senátor změní klub nebo politickou stranu. Jenže to do návrhu ústavního zákona jaksi zapomněli napsat. Vzhledem k tomu, že uvedený návrh je zřejmě nesmyslný, si dovolím navrhnout jeho zamítnutí již v prvním čtení.
Já myslím, že ten návrh dostatečně odůvodnila paní spolupředkladatelka. To si myslím, že by také nebylo správné. Myslím si, že navržená právní úprava by ve svých důsledcích tento princip výrazně narušila. Již nějakého půl roku máme podvýbor pro změnu Ústavy a pro parlamentní procedury.
Značná část novelizačních bodů se týká úprav, které souvisejí s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Jsem rád, že právě energetický zákon byl jako první projednán podle nového jednacího řádu Poslanecké sněmovny garančním výborem. Hospodářský výbor, který Sněmovna určila jako garanční, se sešel 18. března. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Omlouvám také pana ministra Ťoka, který se omlouvá rovněž po celý den a rovněž z pracovních důvodů. Slovo má pan poslanec Fiedler.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil popsat celou tu problematiku na zásadním nesouhlasu s článkem s názvem Energetický zákon pod napětím, který vyšel 26. března 2015 v časopise Ekonom v rubrice Téma, a jeho autorem je zástupce šéfredaktora David Tramba. Článek se věnuje jenom energetickému zákonu, tak mě snad pan předsedající nebude přerušovat. Chtěl bych tady uvést, že současně nám to může posloužit jako rekapitulace toho, co se odehrálo při schvalování a projednávání novely energetického zákona. Začínám číst: Regulační úřad vedený Alenou Vitáskovou komplikuje přijetí novely energetického zákona. Varuje před miliardovými dopady změn, jeho argument však stojí na vodě. Návrh novely energetického zákona byl počat na Ministerstvu průmyslu loni v červnu. Po devíti měsících se, obrazně řečeno, ještě nenarodil. Novela uvízla v Poslanecké sněmovně, kde je předmětem politických bojů a výměnných obchodů. Původní návrh se mění k nepoznání. Poslanci předložili zhruba 350 pozměňovacích návrhů, z toho polovina je obsažena v komplexním balíku změn schválených hospodářským výborem Sněmovny. Některé návrhy jsou zásadního charakteru, jiné vyvolávají spíše úsměv. Distributor tepelné energie bude například po odstranění nebo okleštění stromoví povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu. Jiné návrhy mohou naopak dostat Českou republiku do potíží. Poslanecký výbor pro sociální politiku navrhuje, aby lidé měli možnost bez sankcí ukončit uzavřenou smlouvu o odběru elektrické energie či plynu ještě 15 dní po zahájení dodávky. V prostředí agresivního podomního prodeje to vypadá jako rozumný návrh. Problém je ale v tom, že je v rozporu s právem Evropské unie. Boj o jednotlivá ustanovení zákona se odehrává v napjaté atmosféře mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Energetickým regulačním úřadem. Vládní koalice stojí na straně ministra Mládka, který hovoří o šéfování Aleny Vitáskové na ERÚ jako o samoděržaví, které je třeba ukončit. Opoziční strany - nejhlasitěji náš poslanecký klub - naopak stojí na straně předsedy regulačního úřadu. Vitásková se tehdy pokusila zkrátit regulační období v plynárenství a zpřísnit pravidla pro stanovení cen za distribuci a přenos plynu. Místo předsedy ERÚ jmenovaného prezidentem měla hlavní slovo v řadě získat pětičlenná rada dosazená vládou. Její členy měl navrhovat ministr průmyslu z řad zkušených energetických odborníků a manažerů. Vitásková však proti návrhu spustila ostrou kampaň a opozice se přidala na její stranu. Mládkovo ministerstvo proto v lednu od svých plánů upustilo. Rada ERÚ má vzniknout až k 1. srpnu 2017, tedy ve chvíli, kdy skončí šestiletý předsednický mandát. Pokračuji v citaci: Argumenty na půdě Sněmovny šíří hlavně poslanci poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie. Ti při projednávání zákona před dvěma týdny vypustili řadu katastrofických scénářů, i když nepodložených varování. - Zdůrazňuji, že uvádím citaci. Je potřeba si to říci a potvrdili nám to i odborníci, varoval šéf Úsvitu Okamura. Další poslanec Úsvitu, David Kádner, strašil negativním dopadem navržených změn v oblasti plynárenství v rozsahu 20 miliard, dopad na elektroenergetiku má prý být ještě vyšší. Distributoři energií totiž podle jeho slov budou povinni platit kompenzace majitelům pozemků a prodraží se také zápis včetně věcných břemen do pozemkových katastrů. - Zde, ano, je o tomto jednáno s Katastrálním úřadem, ale v tuto chvíli jednoznačně nelze říci, jak se bude tato situace řešit, a tento problém, víme, že je pouze odsunut do budoucího období. Ministr Jan Mládek následně tyto informace označil za šíření poplašné zprávy. "Nenechme se ovlivnit a nenechme se zmanipulovat úředníky, kteří zjevně překračují svoje kompetence," dodal následně Mládek na adresu Vitáskové. Zástupci vládní koalice tvrdí, že poslanci Úsvitu se nechali oblbnout nepodloženými argumenty energetického regulátora. Tímto drzým mluvčím je míněn Jiří Chvojka, který se před dvěma týdny zviditelnil emotivním vystoupením ve vysílání České televize. Negativní finanční dopad novely energetického zákona odhadl na 150 miliard korun, ale neuměl vysvětlit, jak k číslu dospěl. "Když jsem sledoval v televizi mluvčího úřadu, tak jsem si uvědomil, že ten člověk hází ciframi a nemá výpočet," reagoval na jeho slova lidovecký poslanec Ivan Gabal.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dále uvádí, že dlouhodobé zneužívání funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislavem Mynářem narušuje důstojnost hlavy státu. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky proto prezidenta republiky Miloše Zemana vyzývá, aby neprodleně podnikl kroky vedoucí k nápravě.
Nyní ještě v rozpravě pan předseda klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Já si jen dovolím navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.
Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Pane ministře? Pan zpravodaj? Má někdo jiný návrh po garančním výboru? Prosím, pan poslanec Vondrášek. Hlasování pořadové číslo 74, z přítomných 121 poslanců, pro 120, proti nikdo. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že jsme ještě schválili přikázání výboru ústavně právnímu, lhůta k projednání je podle zákona 60 dnů. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v souvislosti s požadavky na zvýšení transparentnosti zahraničního obchodu s vojenským materiálem a s požadavkem na zvýšení možnosti jeho kontroly se navrhuje zpřísnění stávajících ustanovení zákona. Jedná se o návrh, aby povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem bylo vydáváno pouze na dobu pěti let. Navrhuje se úprava informační povinnosti držitele povolení vůči MPO, například při transferu vojenského materiálu z jiného státu EU do České republiky. V případě, že se jedná o vojenský materiál, který podléhá Smlouvě o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, se zavádí povinnost o takovém transferu informovat též Ministerstvo obrany. Rozšíření požadovaných informací je potřebné pro pružnější přehled o obchodovaném vojenském materiálu se zahraničím. Dále návrh novely umožňuje nově vývoz a prodej vojenského materiálu na základě usnesení vlády, že tento vývoz bude moci realizovat buď Ministerstvo vnitra, nebo Ministerstvo obrany, a to napřímo, bez nutnosti využití prostředníka. Mezi další části novely patří revize definice vojenského materiálu, publikace vzorů žádostí elektronickou formou, možnost rozšíření povolení a prodloužení doby platnosti licencí v obchodování s vojenským materiálem.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Od poslední novelizace zákona v roce 2008 vstoupily v účinnost nové právní předpisy, jako nový občanský zákoník, kontrolní řád či zákon o obchodních korporacích.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci jenom velice stručně vysvětlit, o čem se bude hlasovat. Dosud poněkud absurdně exekutor postihoval společné jmění, jako kdyby si ti manželé vůbec nic nerozdělili, a bylo potom na tom druhém, poškozeném manželi, aby si to zpětně vyžaloval, což pochopitelně oslabovalo vůbec důvěru v právní stát. Druhou výraznou změnou v tomto ohledu je potom to, že také na účet manžela povinného bude možné dosáhnout jenom co do poloviny toho zůstatku. To jsou z mého pohledu hlavní prvky tohoto návrhu. Tejce a dalších poslanců, ve kterém se objevuje celá řada dalších opatření, na kterých Ministerstvo spravedlnosti participovalo.
Teď prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova a seznámil nás s tím, jak budeme postupovat při hlasování.
To jsou návrhy, které se týkají exekutorského zástavního práva.
Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh procedury. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom postupovali tak, jak navrhl pan zpravodaj. Kdo je proti? Prosím pana zpravodaje, aby nás postupně seznamoval s jednotlivými návrhy a já o nich nechám hlasovat.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato, to znamená, výbor nepřijal ani kladné, ani záporné stanovisko.
Ano, děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo je proti? Tento návrh byl jednomyslně přijat. Dvakrát kladné. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu ministrovi. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Milan Urban. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Zeptám se pana ministra, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s obsahem navrhované novely energetického zákona jsem vás již seznámil při prvním čtení a při jejím projednávání ve výborech.
Chtěl jsem dát slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, ale pokusím se ho tedy přilákat gongem. Pan ministr Stropnický se omlouvá od 16 hodin do konce dnešního jednání. Z pověření vlády měl uvést tento bod pan ministr Chovanec, ale vidím, že je tady připraven pan ministr Brabec a ten je zodpovědný vůči Sněmovně za body i svých kolegů z jiných politických stran, takže ho vítám u stolku zpravodajů. Pokud chcete diskutovat jiný bod, netrpělivě čekáte na výsledky voleb, tak na ně čekejte v předsálí.
Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je pro mne čest, že tentokrát na vás mohu promluvit v zastoupení pana ministra vnitra. Tuto roli jsem ještě nehrál a zjevně by mi to také slušelo. Jedná se o návrh zákona, který je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Zákon o svobodném přístupu k informacím musí reagovat na změny předmětné evropské legislativy, která ukládá členským státům Evropské unie povinnost provést transpozici novelizované směrnice s účinností od 18. července letošního roku. V návrhu jsou zahrnuta zejména následující opatření týkající se poskytování informací: povinnost zveřejňovat informace v otevřených, případně též ve strojově čitelných formátech, pokud je to možné. Děkuji vám za pozornost.
Je faktem, že vstřícný přístup státu k informačním technologiím v dnešním věku velice ovlivňuje jeho konkurenceschopnost. Nebudu již déle zdržovat a stejně jako organizační výbor doporučuji přikázat k projednání do petičního výboru a dále propustit do druhého čtení.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová, které bezprostředně udělím slovo, ale předtím ještě žádám znovu sněmovnu o klid. Děkuji. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Dámy a pánové, já zde nechci zpochybňovat tuto novelu. Tam mohou být posouzeny možné důsledky a souvislosti. Nemám však pocit, že tento návrh řeší problém nejpalčivější na úseku svobodného přístupu k informacím. Ten je podle mě v současnosti někde úplně jinde a není to tak daleko. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě to je podle mého přesvědčení ten problém na úseku svobodného přístupu k informacím, který bychom měli řešit.